Já jsem si váš návrh zaznamenal a poté o něm dám hlasovat.
Děkuju.
Děkuji, i váš návrh jsem si poznamenal. Končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Pan poslanec Mašek, potom pan poslanec Králíček. Máte slovo. Ptám se, zda máte ještě nějaký další návrh na přikázání výborům? Nevidím žádné další návrhy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku hospodářskému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji další hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku zdravotnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Jako třetí dám hlasovat kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti? Kdo je proti tomuto návrhu?
Opakovaně jsme požadovali zvyšování daní z neřestí. To mohly být příjmy, které už dnes, v roce 2023, mohly být součástí rozpočtu. Opakovaně jsme vám tuto podporu v těchto bodech nabízeli. Bohužel kvůli osobitému pracovnímu tempu ministra financí jsme už v letošním roce o tyto drahocenné miliardy přišli. Ostatní položky příjmové strany jsou pro mě - pro nás, pro náš klub - v tuto chvíli zcela nepřijatelné. Samotné sliby, které jsou dohledatelné ve veřejných zdrojích, o nenavyšování daní z nemovitostí raději už nezmiňuji. To ať si vysvětlí vláda svým voličům sama. My jsme byli ochotni mluvit o parametrech stavebního spoření, ale faktická likvidace je pro nás nepřijatelná. Samostatnou kapitolou je pro nás zrušení školkovného, kdy jeden z hlavních dlouhodobých problémů České republiky je demografický vývoj. I samotná dlouhodobá udržitelnost veřejných financí je primárně závislá na vývoji demografické situace. Tedy toto opatření v podobě zrušení školkovného je krokem obzvlášť krátkozrakým. Právě naopak a nemůžu uvěřit tomu, že to musím vysvětlovat vládě, která má v čele profesora a bývalého rektora mé alma mater. V České republice máme tisíce studentů, kteří nemohou být finančně podporováni svými rodinami. Často jde o studenty z ekonomicky slabších rodin nebo například o studenty, kteří už rodiče nemají. Oni nejsou lajdáci, oni právě makají na své budoucnosti a při práci navíc ještě studují. Lajdákem je ministr financí Stanjura, protože si za 500 dní nesplnil domácí úkol a nenašel úspory na provozu státu tak, jak slíbil. Zcela samostatnou kapitolou jsou změny v DPH. Tento krok je pro mě skutečně těžko pochopitelný. Tři sazby DPH nikomu zásadní problém nevytvářely a vzhledem k situaci v roce 2023 je tento krok absolutně nepochopitelný. Nepochopitelný! A tak bych mohla pokračovat. Pošlete to do připomínkového řízení, pošlete! Vážení kolegové, daňový balíček, který nám představila, zatím jenom velmi plytce a povrchně, vláda Petra Fialy, nepřinese nic pozitivního pro rodiny, ale ani firmy. Bohužel nejde o žádnou rozumnou konsolidaci, kterou prezentuje hnutí ANO. Jde primárně o zvyšování daňové zátěže a o porušení všech slibů, které pětikoalice svým voličům dala.
Já si chci jenom ověřit s panem předsedou Okamurou, že s tím souhlasí, že je ta dohoda?
Druhá věc je ta, že tato vláda opět pod bublinou neuvěřitelného marketingu zamlžuje kroky, které chystá. Konec dotačního byznysu - to zní krásně a musím pogratulovat PR agentuře, která to vládě připravila, protože nepochybně každý soudný člověk nad tím musí pokývat hlavou, možná i zatleskat. No, protože z národních zdrojů, o kterých se tady jedná, už prakticky žádnou podporu nedostávají. Jestli dostávají nějakou podporu, tak je to z evropských zdrojů, a pokud ji odmítneme, což pochopitelně může udělat jakýkoliv ministr, poté ale státní rozpočet nebude mít z toho žádný benefit.
On argumentoval tím, že to je ze dne na den. Snížili jsme daň ze dne na den? Nebo se na to musel někdo připravovat? Snížili jsme ze dne na den. Mělo to být do 30. září. S čím počítali dopravci? Kdy jsme to prodloužili? Měsíce před 30. září, nebo ze dne na den? Ze dne na den na konci září. To znamená, to je ta nerovnoměrnost, dolů to jde ze dne na den, to jde, nahoru to nejde. Nikdy nemají zásoby v okamžiku, když se zvyšuje cena ropy, vždycky jsou nakoupené zásoby v okamžiku, když se snižuje cena ropy. A je to legitimní otázka, s čím počítali ti dopravci? S čím počítali v těch plánech? To je pozitivní překvapení. Když je to pozitivní překvapení, tak proč ho máme ještě dotovat? To odpočteme, aby tam byla ta cena bez daně. Ano nebo ne? Já takovou společnost neznám. A pak ještě slyším, že máme vysoké deficity. To nejde dohromady.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Nebojte se, budu se snažit to zkrátit. Takže pokud říkáte, že jsme jim nepomohli, tak tady něco nesedí, protože ta cena se snižovala a potom už jenom padala a padala.
Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Kolovratníka, vaším prostřednictvím. Stát udělal v té chvíli to, co měl. A jen poslední poznámka. Uklidnily se ceny pohonných hmot, takže v tuto chvíli je zase čas myslet na veřejné rozpočty. Já jsem také zastáncem nízkých daní, také bych měl rád nižší daně, ale zároveň se musí myslet na zdraví veřejných financí. Děkuji za pozornost.
Pane poslanče, prosím.
Pane ministře, no, my chceme hlavně reálné schodky. My jsme nerezignovali na boj s šedou ekonomikou. Takže prosím, začněte a zameťte si před vlastním prahem. A my prostě říkáme, že sliby této vlády mají váhu asi jako pápěří. Člověk nemusí být ani žádný insider, aby tušil, co je hlavním důvodem tohoto spěchu. Pokladní plnění státního rozpočtu, jehož roční deficit je naplánován panem ministrem, vládou, touto Sněmovnou, samozřejmě stranou pětikoalice, na 295 miliard korun, což se v těchto dnech limitně přibližuje svému celoročnímu limitu.
Cituji: "Podle návrhu má být důvodem pro odvolání skutečnost, že jsem se dopustil jednání, které narušuje moji nestrannost a nezávislost, respektive zpochybňuje důvěru v nezávislost a nestrannost rady jako celku. Považuji za nepochybné, že požadavek nezávislého a nestranného výkonu funkce se vztahuje k pravomocem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, což znamená, že musí být zkoumáno, zda jednáním člena rady je ohrožen výkon těchto pravomocí. Požadavek na nezávislost a nestrannost člena rady se nutně musí vztahovat právě k těm činnostem, které rada vykonává. Nedávalo by žádný smysl, aby člen rady musel být nezávislý a nestranný v jakékoliv své činnosti, to jest nemohl zaujímat stanoviska a postoje k různým záležitostem či otázkám, které se samotnou působností rady nijak nesouvisí. Důvodem pro odvolání z funkce člena rady proto může být jen takové jeho jednání, které zpochybňuje nezávislost a nestrannost člena rady při rozhodování o těch věcech, které jsou radě svěřeny. Nezávislostí se musí rozumět stav, když člen rady nepodléhá pokynům jiného subjektu. Nestranností se pak musí rozumět takový stav, kdy člen rady nerozhoduje ve prospěch nebo neprospěch určité osoby. Vystoupení v České televizi: v návrhu se uvádí, že jsem dne 14. ledna 2023 vystupoval v přímém přenosu České televize jako člen marketingového týmu Andreje Babiše, kandidujícího do funkce prezidenta republiky. Podobně jsem byl označen v pořadu Události vysílaném Českou televizí o den později. Pokud jde o mé označení za člena marketingového týmu, jednalo se o označení, které zvolila Česká televize a které bylo vloženo do vysílání. Vzhledem k tomu, že se mnou nikdo toto označení nekonzultoval, neměl jsem možnost jej nijak ovlivnit, případně se proti němu ohradit. Ve skutečnosti jsem ani nevěděl, že jsem byl takto ve vysílání České televize v prvním či druhém případě označen. Dále jsou citovány moje konkrétní výroky a je mi kladeno za vinu, že jsem hovořil v množném čísle v souvislosti s vedením prezidentské kampaně Andreje Babiše. Současně je však tvrzeno, že jsem se k položeným otázkám nevyjadřoval nestranně a nezávisle, aniž by však bylo konkrétně uvedeno, v čem moje odpovědi byly nestranné a nezávislé, respektive které konkrétní výroky to měly být a na jaké otázky jsem měl takto odpovídat. Citovány jsou totiž jen dva výroky s použitím první osoby čísla množného. Není vůbec zřejmé, jakou souvislost mají citované dva výroky s mojí nestranností a nezávislostí jako člena rady. Pokud tyto dva výroky znamenají, že jsem nezávislý a nestranný, nutně to znamená, že nemohu mít na určité otázky názor, který bych mohl veřejně prezentovat. Zároveň ani není zřejmé, že jsem vystupoval ve prospěch Andreje Babiše. Konstatování určitých skutečností nemůže být bráno jako něčí podpora. Pokud bych chtěl či měl skutečně vystupovat ve prospěch Andreje Babiše, zcela jistě by byly zaznamenány mé konkrétní výroky, které by tak vyznívaly, žádné jsem však nepronesl. Moje vystupování je jednoznačně spojeno s tvrzeným porušením povinnosti člena rady, který nesmí vystupovat ve prospěch politické strany nebo politického hnutí. Je nepochybné, že ve prospěch žádné politické strany nebo politického hnutí jsem nevystupoval. Je obecně známo, že volební kampaň Andreje Babiše nevedlo hnutí ANO. Je třeba upozornit na to, že zákon nezakazuje členům rady být členem politické strany nebo hnutí, pouze jim zapovídá zastávat v politických stranách nebo hnutích funkce. K práci pro Karla Havlíčka a Janu Pastuchovou: je mi kladeno za vinu, že jsem vystupoval jako asistent Karla Havlíčka. Jde o standardní činnost, ke které využívám svých znalostí. Podstatu mé práce potvrzuje i v návrhu zmíněná dohoda o pracovní činnosti, ze které plyne, že vykonávám pouze administrativní práce. Výkon výdělečné činnosti je s funkcí člena rady slučitelný. Jedinou podmínkou zákona je, že takovou výdělečnou činností nebude ohrožen řádný výkon funkce člena rady, to jest plnění těch úkolů, které jsou s členstvím v radě spojeny. Výkon práce pro Karla Havlíčka a pro Janu Pastuchovou nijak neohrozil řádné plnění mých povinností v radě. Není tvrzeno, že bych pro jiné činnosti své povinnosti v radě zanedbával či je neplnil. Jestliže bych mohl být přímo členem politické strany nebo hnutí, což zákon implicitně umožňuje, není zřejmé, v čem je problematický výkon výdělečné činnosti pro členy politického hnutí ANO. Šlo opět o standardní výdělečnou činnost, která nijak neovlivnila můj řádný výkon funkce člena rady. K celkovému hodnocení mé činnosti: návrh v obecné rovině vychází z toho, že jsem vystupoval ve prospěch hnutí ANO 2011, což dokumentuje na mých výrocích týkajících se volební kampaně Andreje Babiše v prezidentských volbách. Prezidentskou kampaň však nevedlo hnutí ANO, ale Andrej Babiš. Jakékoliv mé vystoupení tak musí být vykládáno v kontextu, ve kterém bylo učiněno, a nelze mi podsouvat úmysly, které jsem nijak neprojevil. Je znovu potřeba zdůraznit, že členství v politické straně členům Rady zakázáno není, takže je přípustné, aby se člen rady s určitou politickou stranou či hnutím identifikoval prostřednictvím svého členství v ní. Nesmí to však mít vliv na nestrannost a nezávislost člena rady. Já nejsem členem hnutí ANO, tedy moje vazba je významně slabší, než by dle zákona být mohla. V návrhu se netvrdí žádný případ žádného rozhodnutí rady nebo mého jiného postupu při výkonu funkce člena rady, ve kterém by se měla tvrzená či spíše předpokládaná závislost a zaujatost projevit. Žádná se totiž nikdy neprojevila. Ani výkon výdělečné činnosti není s členstvím v radě neslučitelný, pokud mi nebrání v řádném výkonu mé funkce člena rady. Nejsou tedy naplněny zákonné podmínky pro mé odvolání z funkce." To je konec citace toho, jakým způsobem obhajobu napsal paní předsedkyni přímo Daniel Köppl. Takže já bych chtěl požádat ctěnou Sněmovnu, aby nehlasovala pro odvolání Dana Köppla, protože k tomu není jediný důvod. Je to pouze jenom to, co si de facto přejí Piráti, a kdoví, co za tím vším jednoduše je a stojí. Nelíbí se mi to usnesení, pro které jsem nehlasoval a které bylo samozřejmě přehlasováno členy vládní koalice. Nelíbí se mi tady tato argumentace, která je jasná a která je dehonestující, která tedy říká prostě, že se něco takového stalo. Přitom se vůbec nic takového nestalo, jak to tady slyšíme z některých úst, že byla prokázána skutková podstata.
Děkuji a na faktické poznámky se hlásí pan poslanec Milan Brázdil, poté se připraví paní poslankyně Jana Pastuchová a já opět vrátím řízení schůze.
Děkuji, pane poslanče, děkuji za dodržení času a poprosil bych dalšího s faktickou, a to je paní poslankyně Pastuchová, poté s faktickou pan předseda Michálek a poté paní poslankyně Oulehlová.
Nechtěla jsem vystupovat, jak říká Patrik Nacher, ale musím. Víte, mně přijde od Pirátů, jako že tady je hodně slimáčků a málo kapustičky. Já nevím, jestli to máte připraveno pro někoho jiného, a zrovna se vám hodí to, že Dan Köppl byl někde vyfocen vámi. Ale já si moc ráda počkám, moc ráda počkám na to, jestli pan Köppl to dá k soudu a vyhraje, jestli vy, paní místopředsedkyně Richterová, přijdete sem k tomu mikrofonu a veřejně se mu omluvíte.
Děkuji a dalším z přihlášených - teď máme nejdříve faktické ANO a další byl pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. Myslím si, že obracet se na jiné kolegy a říkat jim, vy jste tady ti práskači, to tedy už přesahuje hranici slušnosti a měli bychom jednání komory držet tak, aby se za to lidé nemuseli stydět, kdo je tady v parlamentu zastupuje. No, tak to udělejme, tak to navrhněme, ušetříme spoustu peněz, každý si tam dáme svého asistenta a bude to výrazně levnější než jim platit poslanecké platy. Pojďme se podívat, co říká zákon. Člen rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a nesmí vystupovat v jejich prospěch. Můžete tady samozřejmě vystoupit s množstvím různých věcí, jak se z toho budete vykrucovat, podle mě by bylo čestnější vystoupit s tím: Ano, stala se tam chyba, vystupoval ve volebním štábu pana Babiše, pan Babiš byl kandidát navržený poslanci hnutí ANO, nekandidoval jenom s podporou, byl přímo navržen poslanci ANO, za tuto chybu se omlouvám a je z toho vyvozena odpovědnost.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jistě náhodně pan Köppl pečlivě naslouchá ve společnosti pana Prchala, dlouholetého pracovníka Andreje Babiše, mezi několika dalšími desítkami lidí. Co to je tohleto za důkazy? To přece nemyslíte vážně tohleto.
Pane ministře, nejdřív dojedu faktické poznámky, poté máte přednostní, a po paní poslankyni Richterové paní poslankyně Peštová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo a současně se chci velmi důrazně ohradit proti tomu pojmu, který tady byl vznesen, já to ani nebudu opakovat. Ale to, co chceme my, je dodržování zákona. Jestli vám vadí dodržování zákona, tak to řekněte. Naší výhodou je, že pana Babiše všichni znají." Nebo: "Budeme se snažit držet spíš ten mírný tón." Čili to ukazovalo vysokou míru identifikace s tou kampaní jako takovou a stejně tak s hnutím, které pana kandidáta nominovalo. A ještě jedna věc.
Ve vaší přihlášce je poslední bod dnešního dne. Vy jste to napsal, pane poslanče, do své přihlášky k programu. Další v pořadí je přihlášena paní poslankyně Fischerová.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mnoho českých občanů se v současnosti potýká s krizí nedostupnosti bydlení. V první polovině loňského roku se zdražily náklady na bydlení, jako jsou ceny plynu a energií, na své historické maximum. K tomu se přidávají rekordní ceny nemovitostí a v důsledku je bydlení pro mnoho rodin, včetně mladých rodin s dětmi, takřka nedostupné. Zvýšení této daně dopadne nejvíce na ty nejzranitelnější, tedy důchodce, kteří dlouhá léta šetřili na vlastní nemovitost, nyní v ní žijí a jen tak tak dokážou zaplatit rekordní ceny plynu a energií. Těmto důchodcům, kteří se už nyní pohybují často na hranici chudoby, chce vláda zasadit další ránu tím, že jim zvýší výdaje související s jejich bydlením, tedy daň z nemovitostí. Uvědomme si, že zhruba dvě třetiny seniorů bydlí ve vlastní nemovitosti, ze které platí daně. Obávám se, že zvýšení daně z nemovitosti povede k tomu, že důchodci budou nuceni své nemovitosti, ve kterých celý život žijí a ve kterých odchovali své děti, prodat, protože si nebudou moci dovolit zaplatit z nich zvýšené daně. Nemluvím ani o tom, že zvýšení daní těžce dopadne i na rodiny, kterým k vysokým nákladům na pořízení vlastního bydlení přibude výrazné zvýšení daně z nemovitostí. Vláda útočí na důchodce a rodiny, které chtějí bydlet ve vlastním, dokonce dvakrát. Nejenže jim chce zvýšit daň z nemovitosti na dvojnásobek, ale zároveň chce daně každoročně zvyšovat v návaznosti na inflaci. Stranou nechávám, že zvyšováním daní vláda porušuje své předvolební sliby i sliby, které dávala ještě loni.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní zatím poslední přihlášený k programu schůze, pan poslanec Berki.
Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si dát protinávrh k návrhu paní poslankyně Pastuchové, týkající se předložení manželství pro všechny.
Ptám se, jestli se někdo k pořadu schůze ještě hlásí? Tak, pane poslanče, prosím.
Jde o změnu, která se zejména v poslední době ukazuje jako velice potřebná. Současný stav totiž jak osoby samostatně výdělečně činné, tak firmy usilující o zřízení bankovního účtu dnes v některých parametrech značně diskriminuje. Jde skutečně o právo podnikajících osob na založení bankovních účtů, podobně jako dnes má občan dané zákonem právo na to, mít bankovní účet. Ten tak nemůže posílat peníze na finančák ani na Českou správu sociálního zabezpečení. A to si, vážení kolegové, představte, že dokonce bez toho, že mu zvýšíte daně a odvody. On prostě nemá účet, nemá jak ty peníze poslat. V současné době mají spotřebitelé jen velmi omezená práva na ochranu nebo nápravu, zejména pokud se transakce uskutečňují mimo EU. My už dnes máme podnikatele právě v této oblasti, kteří se nacházejí, a vlastně chtějí i platit daně v České republice. Právě obchodníci s kryptoaktivy, podobně jako například dodavatelé do obranného průmyslu, jsou dnes trnem v oku bank. Pojďme jim prosím vás pomoct. Není proto skutečně žádný další dodatečný důvod dále firmy šikanovat dalšími podmínkami, a umožnit jim toto právo. Důvod, proč banky účty neotvírají, může pramenit z vnitřních instrukcí jejich matek, které v rámci evropské zelené taxonomie chtějí omezit určitou část výroby a podnikání. Nemyslím si, že právě banky by měly rozhodovat, kdo a jak bude na českém trhu podnikat, pokud jde o podnikání v rámci dodržování zákona.